Naopak, zcela zásadně bojujeme proti velkým karuselovým podvodům, ať už jde o reverse charge, daňovou Kobru, či kontrolní hlášení. Pracovníci Finanční správy se na tuto oblast v posledních dvou letech zaměřují s takovou aktivitou, která zde v minulosti rozhodně nebyla. Doporučuji zeptat se daňových odborníků na trhu, jak významně je aktivita Finanční správy v této oblasti vidět. Celní správa pak řeší velké úniky na spotřebních daních, zaznamenává historické úspěchy odhalováním nelegální výroby cigaret a tak dále. Nahlédněte prosím do stenozáznamu z 8. ledna, abych se zde nemusel opakovat. Současně není pravda, že se evidence bude týkat jen malých podnikatelů a živnostníků. To už jsem tady také říkal několikrát, ale rád to zopakuji, protože pochopit fakta je důležité. Evidence tržeb bude pro všechny, kteří přijímají platby v hotovosti. Znovu opakuji, velké firmy, střední firmy, malé firmy, živnostníci, všichni, kdo přijímají hotovostní platby.
Žádná z vašich norem prakticky nefunguje. Zakrýváte to tím, schováváte se za ekonomický růst. A to je nevratná ztráta. Už takhle máme obrovské úniky a odchody firem do zahraničí, ať už se týká registrace kvůli tomu, že přitom stát, a je to ministerstvo pana ministra Pelikána - není schopno garantovat nedotknutelnost majetku. Soudy vypadají, tak jak vypadají. Tak prosím, pracujte na tom, co je potřeba napravit. My chceme stát, kde se lidi nebudou bát.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se znovu na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Děkuji paní zpravodajce, panu ministrovi, panu zpravodaji. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Na jeho situaci my nic neměníme.
Děkuji panu ministrovi. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru.
Děkuji, pane předsedající.
Někteří z nás, kteří máme i některé ne úplně veřejné informace, máme důvod se domnívat, že pan Fajád kromě jiného byl agentem nejenom libanonských tajných služeb, ale že byl také agentem ruské zpravodajské služby. Že byl Putinovým agentem. My vám nevěříme, ani že dnes je středa. My vám nepodpoříme žádný návrh zákona, i kdybyste chtěl uzákonit, že dnes je středa. Já vám to zopakuji v pátek, až budeme mluvit na toto téma na mimořádné schůzi. Doufám, že budeme. Ale vážil bych si toho, kdybyste do pátku už členem vlády České republiky nebyl.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan předseda Laudát. Poté řádně přihlášený pan poslanec Chalupa.
V tomto zákoně je ta část, mluvím o rozpočtovém výboru, ta část, která se týká přípravy trestného činu. Na koho neukážeme, toho vláčet nebudeme. Je to velmi sporné, a já se proto tohoto zákona velmi obávám směrem k podnikatelům.
Omlouvám se, přehlédl jsem dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Vy nás tady vyučujete, jak se máme chovat slušně - tady padají slova o kreaturách. Pan ministr rozhodl kompetentně a v rámci svých pravomocí neporušil zákon. Jak si vůbec dovolujete takhle zpochybňovat roli ministra? A navíc, tady se projednává novela a vy tady otvíráte velmi citlivé informace. A obávám se, že mnoho z vás ani neví, o čem mluví.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem se hlásil k té faktické poznámce jako reakce na vystoupení pana poslance Kalouska. Projednáváme trestní řád. Pan poslanec Kalousek tady kdysi zavedl pojem poslance čtvrté kategorie. Já při projevech pana Kalouska, které díky přednostnímu právu můžou mluvit vlastně o čemkoliv, si připadám jako poslanec čtvrté kategorie, protože téměř nikdy nemám možnost na to reagovat.
Děkuji panu poslanci Pilnému. S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Podle jednacího řádu reaguji na vystoupení některého z poslanců a řečníků, a to na pana poslance Chalupu. Skoro jste mě dojal vaší výzvou. Zkuste začít doma, ve svém hnutí. Celý minulý týden. Byl to váš ministr obrany, který musel dělat chytrého v rozhovoru. Byl to váš ministr spravedlnosti, který to komentuje velmi často. My ani jednou. Vy se můžete cítit, že máte víc informací. Systémově. To není nic osobního. Ale kdo se vcítí, ten se vtípí, že jo? Protože jsem říkal - neslyšel jste? Takže měřte všem stejně. My jako občanští demokraté se chováme velmi zdrženlivě. Vy jste byl a vaši kolegové proti tomu, abychom o tom debatovali na neveřejném jednání. Vy a vaši kolegové jste to nepřipustili. Uvidíme, jak budete hlasovat v pátek, kdy znovu navrhneme neveřejné projednávání této problematiky. To jenom tak pro připomenutí. Vy ano. Mě nezajímají ty informace. Mě zajímá to, že ti, kteří mají mlčet, nemlčí a dělají hrdiny. Vy jste velký zastánce policie. Začněte doma s těmi silnými výroky, a pak choďte kritizovat opozici.
Dámy a pánové, vážený pane předsedající, omlouvám se, ale musel jsem něco říct prostřednictvím předsedajícího kolegu Stanjurovi. Já jsem hlasoval pro to, aby se diskutovalo, takže já se k vám připojil, protože si taky myslím, že o těch věcech se má diskutovat. Myslím, že jsme to prohlasovali - a čeho jsme byli svědky? Urážky prezidenta, urážky vlády, nadávání, nadávání a nic jste neřešili. Víte, a ono to nadávání není konstruktivní. Já mám dojem, že už topku napadl zika, protože tohle není možné, co se tu děje! Já jsem pro diskusi. Teze, antiteze, z toho syntéza, jak říkal Hegel.

My jsme si toho vědomi. Já to potom načtu v podrobné rozpravě.
Dnes do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Stanjura. Eviduji dvě faktické poznámky.
Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, jakkoli podporu jednotlivým pozměňujícím návrhům budeme vyjadřovat až ve třetím čtení, myslím si, že si zaslouží pozornosti to, co paní poslankyně Nováková sdělila jako svůj třetí pozměňující návrh, a to ukotvení humanitních evropských hodnot v preambuli našeho vzdělávacího systému. Proč neříct, že česká škola není jenom barák, ve kterém děti dostávají neutrální objektivní informace, ale že je to místo, které je také formuje? Říká se tomu výchova. Přináší duševní a morální rozvoj a ten je postavený na hodnotách. A v české škole není nic divného, když požadujeme, aby byly předávány evropské hodnoty postavené na humanismu.
Hezký a dobrý podvečer, milé kolegyně a kolegové. Já osobně jsem proti tomu, aby děti od pěti let povinně chodily do školky, i z jednoho prostého důvodu - protože některé děti tam prostě nechtějí chodit nebo nemají potřebu tam chodit. A moje dcera zrovna do školky nechodila, vystudovala vysokou školu a úspěšně komunikuje s lidmi stejně jako ti, co chodili do školky. Je to individuální.
Já bych chtěl reagovat na paní zpravodajku. Já bych chtěl jenom připomenout, že ona byla za sociální demokracii náměstkyně pro školství. A během jejího vládnutí se v Českých Budějovicích prosadila optimalizace počtu školek ve městě a za jejího působení se v Českých Budějovicích rušily mateřské školky.
Já vám děkuji.
Provází mě to celým mým politickým životem. V Českých Budějovicích je 668 volných míst v mateřských školách. Zároveň se schvaluje zákon, který nařizuje nové hygienické předpisy.

Za to jsme opravili mateřské školky. Ale musím říct - a to už nikdo neřekne. Mluvila jsem tady o dvouletých dětech.

Ano, vím to, že za mě se optimalizovala síť mateřských školek.
Děkuji, pane místopředsedo. Ale abych i já tady vystoupila s těmi zkušenostmi, které jako dlouholetá komunální politička mám. Podotýkám na úvod, že Městská část Praha 2, jejíž jsem starostkou, je zřizovatelem i jeslí. Každý rodič má přece právo, každá maminka -
Děkuji vám.
Pan předseda Stanjura následně sděluje metodu, jak chtějí svého cíle dosáhnout. Cituji: Naším cílem není oddálit hlasování z 20. července na 27. července. Pokud se rozhodnou jít do konfrontace, garantujeme, že ten zákon prostě nebude přijat. Na otázku Daniela Stacha, jak toho dosáhnete, pan předseda Kalousek odpovídá: Ve třetím čtení vede se rozprava. A teď prosím pozor, pan předseda Kalousek pokračuje: Neuděláme to v žádném jiném případě. Kdybychom byli nedemokraté, tak použijeme tento nástroj k tomu, abychom zablokovali daňové zákony, jakékoli jiné zákony, to neuděláme. A pan předseda Stanjura následně sděluje: Jsme poměrně mladí, poměrně výkonní, poměrně odhodlaní, takže hlasovat se může až po uzavření rozpravy a k tomu prostě nedojde, dokud se s námi vládní koalice nedomluví a neakceptuje ty naše čtyři připomínky. A pan předseda Kalousek dodává: Tuto taktiku budeme držet klidně do konce volebního období. To bylo tehdy, na začátku volebního období. Ten zákon byl schválen v jiné podobě, než byla vůle většiny členů této Poslanecké sněmovny. Cituji pana poslance Komárka, který z tohoto místa 23. září 2014 pronesl tato slova: Myslím si, že je absurdní a zákonodárce určitě neměl na mysli, aby dva poslanecké kluby, tedy řekněme 20 poslanců, mohly zcela a navždy blokovat schvalování zákonů ve třetím čtení. Jednací řád je napsán tak, že by nemusel být přijat nikdy žádný zákon v dějinách České republiky, pokud by opozice na tom právu trvala. Tolik pan poslanec Komárek. Jenže na toto vystoupení okamžitě reaguje pan předseda Kalousek těmito slovy. Dámy a pánové, domnívám se, že je vhodné, aby znovu zaznělo to, co jsme s panem kolegou Stanjurou řekli kolegům z ostatních poslaneckých klubů, když jsme uzavírali onu dnes již historickou dohodu o služebním zákoně. Řekli jsme, že instrument, který jsme zvolili, chápeme jako naprosto výjimečný a že jsme ho použili jenom pro ten případ, kdy jsme měli pocit, že je skutečně ohrožena demokratická správa země. Že v žádném případě nehrozí, že bychom ho použili na běžné zákony, i když s nimi budeme tisíckrát nesouhlasit. A znovu ujišťuji, že jsme připraveni se tak chovat. Pan poslanec Kalousek pokračuje: Já znovu opakuji, že tato slova platí. Možná mi zase třeba pan ministr Dienstbier řekne, že jsem vyděrač, ale myslím si, že je fér říkat ty věci dopředu. Jestli tohle zkusíte, tak ten legislativní proces zablokujeme. Prosím, berte to na vědomí, končí pan předseda Kalousek. Měl samozřejmě na mysli zablokování legislativního procesu přijímání právě té novely zákona o jednacím řádu. No a opět, protože jsme chtěli novelu jednacího řádu přijmout, protože obsahovala celou řadu potřebných změn, jsme na toto vydírání přistoupili a pan poslanec Komárek se v podrobné rozpravě nakonec ke svému pozměňovacímu návrhu nepřihlásil. A jak to dopadlo, všichni víme. Netrvalo dlouho a ODS a TOP 09 přes své opakované sliby k tomuto postupu sáhla znovu. Ale nikdy vám nedovolíme ten zákon schválit. Řekl bych, že by se dalo s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou předpokládat, že by v dohledné době byly jako osvědčený nástroj blokování vůle vládní většiny tyto obstrukce použity znovu. A kolikrát potom ještě? V této souvislosti si dovolím ještě jeden citát, tentokrát pana poslance Marka Bendy, který se z tohoto místa vyjádřil k poznámce pana ministra Jurečky, že autoři jednacího řádu nepočítali s tím, že se ve třetím čtení povede rozprava. Marek Benda říká: Ano, je pravda, že se nepočítalo s tím, že by byla rozprava ve třetím čtení.
Děkuji za slovo. Novela zákona o oběhu bankovek a mincí zjednodušuje výměnu nestandardně poškozených bankovek a mincí. Další změnou je to, že vkladové bankomaty budou muset nově odmítat podezřelé mince, zatímco podle dosavadní úpravy musely tyto mince zadržovat, což bylo technicky obtížně proveditelné. Nevyhnutelné omezení platebních operací v období nouzového stavu přebírá do svých ustanovení krizový zákon.
Pan kolega Beznoska už dorazil, tak ho žádám, aby se ujal své zpravodajské zprávy v této věci.
Předpokládám, že pan předkladatel vše podstatné uvedl.
Tak je to velmi rychlé, bezbolestné. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Evidentně je to všem jasné, těší se na projednávání ve výborech, takže končím obecnou rozpravu. Není o čem hlasovat, ani o vrácení, ani o zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti? Má někdo návrh na další výbor k projednání? Mohu tedy skončit prvé čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Máme zpravodaje na svém místě. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Hlavním cílem navrhovaných změn je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s její aplikací v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala, včetně těch, které mají bránit nežádoucí daňové optimalizaci. Mezi nejdůležitější změny, které návrh zákona přináší, patří sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka a institutu ručení. Dále je třeba vyzdvihnout změnu koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí. S ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v občanském zákoníku bylo přistoupeno k takové úpravě zdanění, která není závislá na vyřešení otázky povahy inženýrských sítí. Nově se proto navrhuje zdaňovat pouze nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Další významnou změnou je osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky, a to v souvislosti se změnou osoby poplatníka. Zdanění případu, kdy poplatníkem je územní samosprávný celek, není ani důvodné ani účelné, neboť by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty. Podstatnou změnou, kterou návrh zákona přináší, je zjednodušení určení základu daně u směny nemovitých věcí, kdy se nově navrhuje při určování sjednané ceny přihlížet pouze k případnému doplatku. Nově se navrhuje toto osvobození vztahovat na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané.
Ptám se, kdo se hlásí z místa.
Jednoznačným důkazem toho je samotné znění návrhu zákona předloženého této Sněmovně a nic takového v něm není a nikdy ani nebylo. Ještě poznámka k poslancům, kteří zde minule označovali živnostníky za zloděje a za největší podvodníky v tomto státě. Navíc se snažíte tvrdit, že jsem něco takového řekl já, a jen tím šíříte strach a nenávist. Já nikdy nic takového neřekl a říkat nebudu. Pan poslanec Vácha zde uvedl, že neustále měníme odhad výnosu elektronické evidence tržeb pro veřejné rozpočty. Není to pravda. Paní poslankyně Putnová a pan poslanec Svoboda zde argumentovali, že by se evidence tržeb neměla vztahovat na lékaře vzhledem k vysokému procentu lékařů v předdůchodovém a důchodovém věku. Upozorňovali na to, že 20 % lékařů nemá vůbec žádné elektronické vybavení a že je zde riziko, že raději se ordinace zavřou, než by si nějaké zařízení pořizovali a učili se s ním pracovat. Já si myslím, že paní poslankyně a pan poslanec dělají lékařům medvědí službu, protože lékaři jsou v podstatě vědci, vzdělaní a inteligentní lidé a prohlašovat o nich, že nezvládnou vyťukat částku do jednoduchého zařízení, je snižováním úrovně jejich vzdělání a inteligence. Já chci říci, že my rozhodně nechceme rozlišovat mezi seniorem provozujícím hospodu a seniorem lékařem. Podstatné je, že díky otevřenému technickému řešení evidence tržeb bude moci trh oběma skupinám nabídnout takové zařízení, které budou umět ovládat.